Včera jsme tady řešili problematiku sucha. Zdůvodnění, proč je důležitá přehrada Skalička, je také, že má zvýšit rekreační potenciál místa, ale vlastně bude mít podobu spíše mělkého rybníku a i při minimálním vypuštění vody klesne hladina o desítky metrů a zbudou tam pouze břehy plné bahna. To asi není rekreačně dvakrát lákavá představa. A přitom současná řeka, která je oblíbená vodáky, vlastně přestane být pro ně atraktivní. Takže má úplně opačný dopad na rekreační potenciál tohoto území. Současně je tam velké riziko ovlivnění hranického krasu a vod nezbytných pro tamní lázeňství. A co bych rád zdůraznila, že v současné době je řeka Bečva - volnou rukou přírody došlo k meandrování toku, vytvoření štěrkových lavic a vytvoření unikátních biotopů, a my vlastně výstavbou této přehrady toto úplně zničíme. To, do čeho Ministerstvo životního prostředí vkládá velké prostředky, aby vrátilo tokům původní tvar a aby je revitalizovalo do přírodně podobnějšího tvaru, tak to my tímto úplně zničíme.
Já vám děkuji.
Já jsem rád, že se ta legislativa projednává, dámy a pánové, a budu určitě rád, když jakákoliv legislativa pomůže urychlení staveb. Ta nesmírně trapná situace, kdy jsme začali stavět dálnici z Brna do Vídně daleko dřív než Rakušáci z Vídně do Brna, a dopadlo to tak, že Rakušáci jsou na hranicích a my ještě nevíme kudy, tak tu bych nerad zažíval s jakoukoliv další stavbou. Na druhé straně absolutně rozumím té argumentaci, že musí být u každého zákona - bavili jsme se o tom u kompenzačního zákona, kde je úžasné kompenzovat dopady covidu na zdravotnictví, ale člověk chce přesně vědět, jak tedy budou kompenzovány v jednom, dvou, třech konkrétních příkladech, což bude ve vyhlášce, kterou jsme samozřejmě k dispozici neměli. A tady by to mělo být v důvodové zprávě. To znamená, já bych velmi prosil o jeden konkrétní příklad - kdyby byl z Jihomoravského kraje, budu velmi vděčen - kde byste mi dokázali nějakým způsobem popsat, já z té důvodové zprávy jsem to také nedal, jakým způsobem pomocí tohoto zákona tuto stavbu urychlíme. Já myslím, že to je velmi jednoduché, snadné a spoustu těch diskuzí to otupí. Jenom pevně věřím, že nikdo nevystoupí a neřekne, že jsem příliš starý na to, abych to pochopil.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já musím reagovat na tvrzení kolegyně Balcarové a musím reagovat jako vodař, protože to, co tady bylo řečeno, tak je opravdu neskutečná hloupost. To je absolutní nesmysl. Já bych byl rád, kdybychom se těchto argumentů tady vyvarovali.
no dobře, nicméně ve třetím čtení není nárok na to, aby zpravodaj vystoupil před otevřením rozpravy. Ale s přednostním právem, pane předsedo, můžete.
Paní a pánové, já už nebudu dopodrobna, protože nad tématem jsme strávili mnoho času. Tam došlo k technickému omylu při přepisu. Děkuji. A pak tady mám, prosím pěkně, několik legislativně technických.
A nyní na vás bude faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Milan Pour.
Přesto bych tedy poprosil, protože my to celé děláme pod takovým časovým tlakem. Teď jsou tady další legislativně technické.
Prosím.
Je to velmi sledovaný tisk, je to velmi sledovaná novela v posledních týdnech a měsících. Diskutují se tady oblasti, které se týkají jednak zákazu klecových chovů v případě drůbeže, pak se tady diskutují otázky cirkusů, drezury, využívání zvířat v oblasti sokolnictví nebo v oblasti filmového natáčení atd.
Pan poslanec v tomto návrhu mění úpravu fikce závazného stanoviska ve stavebním zákoně pro stavby mimo dopravy. A jeho legislativně technická úprava má ambici zvýšit šanci, že ta fiktivní závazná stanoviska by případně obstála při soudním přezkumu. Stanovisko garančního výboru není, nebylo k tomuto odhlasováno.
Kdo je pro?
Stanovisko garančního výboru kladné.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Děkuji. Ondřej Polanský navrhuje nový způsob stanovení náhrady za odnětí vlastnického práva k objektu, ve kterém má vlastník trvalé bydliště. Navrhuje zohlednit péči o pozemek i cenu zvláštní obliby. Stanovisko garančního výboru je negativní.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Původní návrh říká, že příslušný je tam, kam investor podal žádost. Pan poslanec zavádí povinnost, aby jiný nadřízený úřad o tomto rozhodl. Stanovisko garančního výboru negativní.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Pan kolega tímto návrhem navrhuje zavedení dalšího správního řízení, které by probíhalo ještě před vlastním umístěním a povolením stavby.
Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Stanovisko garančního výboru negativní.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Tento návrh zvyšuje nebo umožňuje vyšší příspěvek obcím z jaderného účtu v souvislosti s úložišti radioaktivního odpadu.
Kdo je proti? Hlasování číslo 275, přihlášeno 157 poslanců, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru kladné.
Návrh byl přijat.
Ta podobně jako kolegyně Ožanová navrhuje vypustit vydání fikce závazného stanoviska ze správního řádu a ze zákona o vysokých školách. Stanovisko garančního výboru negativní.
Seznámím vás s omluvami. A v tuto chvíli otevírám rozpravu. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající.

Informování o odposleších má ale dva problémy.

Chtěl bych vás tedy poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu, jehož přijetí bylo minulý týden doporučeno i ústavně-právním výborem.

Přeji pěkné poledne.
Děkuji, pane předsedající. Ústavně-právní výbor jako výbor garanční k tomu sice zaujal nedoporučující stanovisko, ale s konečnou platností rozhodnete vy. Já bych vám chtěla říci, proč byste návrh kolegy poslance Ondráčka měli podpořit. Pro rozhodné období, o kterém mluvíme, tedy mezi roky 1991 až 2000, eviduje policie cca sto dosud neobjasněných vražd. Všichni tito lidé se ptají proč. Proč policie nebyla schopna objasnit tento zločin proti životu a zdraví? Byla to neschopnost, nebo neměla policie dost důkazů? Víte, kriminalistika je živá věda, která se stále vyvíjí. To, co se před 20 či 30 lety zdálo nemožné, je dnes zcela běžné. Jako příklad uvedu obyčejnou kapku krve, která byla zajištěna na místě činu. Ještě před 20 lety kriminalisté dokázali maximálně určit, zda se jedná o krev zvířecí, nebo lidskou, a u té lidské krevní skupinu a podskupiny, tedy skupinovou příslušnost původce oné kapky krve. Dnes ze stejné kapky krve kriminalističtí experti díky DNA analýze určí konkrétní osobu, tedy individuální identifikaci. A víme my dnes, co bude v kriminalistické vědě za pět či deset let? Jejich profesní čest jim totiž velí objasnit každý zločin proti životu a nejlépe i postavit jejich pachatele před soud. Nejinak je tomu i v zahraničí. Ještě než vás požádám o vaši podporu pozměňovacího návrhu poslance Zdeňka Ondráčka, dovolte mi jedno mé osobní sdělení. Takovéto zločiny by měly být nepromlčitelné. Ale když to systémově údajně nejde, podpořte alespoň prodloužení promlčecí doby ze současných 20 na 30 let. Děkuji vám za vaše zamyšlení nad mými slovy a podporu onoho zmíněného pozměňovacího návrhu. Zároveň žádám paní zpravodajku, poslankyni profesorku Helenu Válkovou prostřednictvím předsedajícího, aby před hlasováním o tomto návrhu jasně sdělila, že se jedná o tento návrh.
Ještě předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl taky vystoupit v rozpravě k pozměňovacím návrhům. Nemá jeden trest, který by jim byl uložen, ale má víc trestů v důsledku toho, že třeba dostali několik podmínek a ty podmínky se potom přeměnily. Je k tomu i judikát Ústavního soudu. Takže zase je to pozměňovací návrh, který směřuje k tomu, abychom se vypořádali se situací, že lidé tu chodí do vězení na příliš dlouhou dobu, a proto jsme taky hned za Ruskem země, která má největší počet vězňů v Evropě. Nebyl v tom původním návrhu a bylo by záhodno, abychom k tomu měli poněkud delší a podrobnější diskusi. Nicméně když se podívám na ty argumenty, že se výrazně zlepšily vyšetřovací metody trestných činů a současně se prodloužila doba dožití, tak mi přijde logické, aby se na to reagovalo i určitým prodloužením doby promlčení u těch nejzávažnějších trestných činů, kde sice jde spíš o symbolický krok, a jak říkal pan kolega Benda, u těch nejvýraznějších privatizačních podvodů to asi to ovoce nepřinese.
A my jsme se z mnoha důvodů, i z hlediska toho prestižního postavení předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, domluvili na ústavně-právním výboru, že vám navrhneme, abyste pověřili poslance Marka Bendu, aby ty pozměňovací návrhy v Senátu zdůvodnil.
Já zagonguji, požádám paní zpravodajku, aby nás provedla. Nemusíme vyhlašovat minutu, to tady vydržíme.
Děkuji. Čili budeme hlasovat souhlas se zpětvzetím návrhu pod písmenkem B pana poslance Bartoška.
Kdo je pro tento návrh paní zpravodajky? Prosím.
Potom, když budu ty jednotlivé návrhy představovat, tak je stručně budu charakterizovat.
Kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Stanovisko kladné.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Nyní tři návrhy pod písmenem L Mariana Jurečky.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
I zde je stanovisko garančního výboru negativní.
Kdo je pro?
Děkuji. Tato série upřesňuje legislativně technicky problematiku územního rozvojového plánu.
Pan ministr? Zahajuji hlasování.
Pokud budou přijaty, tak výrazně pomohou Správě železnic s přípravou vysokorychlostních tratí. Je to návrh na mnohem rychlejší aktualizaci zásad územního rozvoje a zkrácené postupy při pořizování změn územního plánu.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?
Děkuji. Tato série zavádí povinné vedení stavebního deníku v elektronické formě u staveb zadávaných veřejnými investory v nadlimitním režimu.
Zahajuji hlasování.
Děkuji. Stanovisko garančního výboru kladné.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní návrh pod písmenem B poslankyně Zuzany Ožanové, která navrhuje vypustit úpravu školského zákona z této novely. Stanovisko garančního výboru nesouhlasné. Nyní se budeme věnovat elektromobilitě. Jako první budeme hlasovat návrh poslance Petra Dolínka pod písmenem C, který zlepšuje, zrychluje rozhodování o umístění malých dobíjecích stanic. Jedná se o takzvané dobíjecí stanice pomalé, neboli definované výlučně běžným dobíjecím bodem.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji.
Pokud to bude platit i pro třetí země, tak potom ty podmínky vůči našim chovatelům a ten cíl, který se tady sleduje, bude naplněn. Pokud jde o cirkusy, tak samozřejmě ta debata také byla poměrně široká. A já rozumím lidem, kteří přicházejí a říkají zase, i v této oblasti chceme lepší péči o zvířata. Zdaleka ne všechna zvířata v zoologických zahradách jsou součástí záchranných programů. Takže uvědomujme si i tyto souvislosti, které vnášíme do té debaty, chceme udělat nějaký krok, a jestli je to vždycky vyvážené. Jestli když řešíme přístup ke zvířatům ať už v klecových chovech, nebo v zoologických zahradách, nebo v cirkusech, jestli se umíme podívat i k nám domů, jak probíhá chov rybiček, hlodavců, plazů, ptáků ve voliérách, jestli to jsou vždycky důstojné podmínky, podmínky odpovídající přirozeným původním podmínkám těchto zvířat ve volné přírodě. No zdaleka nejsou. Takže prosím pěkně, zkusme se na ty věci dívat opravdu nějakým objektivně racionálním pohledem a umějme tyto věci vyvažovat a přemýšlejme, jakým způsobem budeme rozhodovat a jaké to bude mít dopady. Takže tolik shrnutí za naši diskusi uvnitř klubu KDU-ČSL.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.
Já nejsem zemědělec, ale v Brně byl jeden z nejsilnějších ústavů experimentální patofyziologie vedený profesorem Vašků - kdo jsou lékaři z Brna, tak ho znají velmi dobře. Myslím si, že řada z vás, kteří jste v zemědělství, zná velice dobře práce vlivu stresu například na vepřové maso, z těch posledních, které jsem četl, a vlivu na vápník a Krebsův cyklus, respektive ATP, ADP a změny, a co to působí v kvalitě masa, jak obrovské dopady to má, a ví, že tento vliv je daleko silnější možná než genetický vliv. Nakonec se ukázalo, že ty výsledky až takové nejsou. Prostě dívejme se na to svým způsobem jako na nějaký pokrok, na nějaký vývoj, na nějaké změny. A z toho důvodu se domníváme, klub TOP 09, že je potřeba podpořit pozměňovací návrhy, které ukončí v nějakém horizontu klecové chovy tak, aby to samozřejmě co nejméně postihlo ty, kteří se tomu budou muset přizpůsobit, a samozřejmě jde nám o kvalitní produkty pro naše občany. My podpoříme pravděpodobně všechny ty varianty, ale jsme připraveni na diskusi a jsme připraveni na debatu. Co se týče cirkusu, je to o čisté emoci.
Kdo je pro? Kdo je proti?
Garanční výbor k tomuto nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování.
Stanovisko garančního výboru je negativní.
Kdo je pro?
Jsou před námi poslední dva individuální pozměňovací návrhy.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Stanovisko garančního výboru je negativní.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 673, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu. U stolku zpravodajů už je paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Helena Válková.